A to, že před tou urážkou řeknete "já se omlouvám", a pak někoho urazíte, to vám možná někdo spolkne buď ve vaší bývalé, nebo současné politické straně. Citoval jsem čísla. Těch studií je hodně a nejsou to studie, které dělali opoziční poslanci. Já jsem tady nebyl, takže mě to nijak neuráží, když citujete část nebo celé, mě to fakt nevadí. Ale abych parafrázoval včera kolegu ze sociální demokracie - všimněte si, že na klub sociální demokracie nepozvali ministra Jurečku, ale ministra Babiše, aby vysvětloval biopaliva. To je zvláštní. Jako majitel Agrofertu byl velice přesvědčivý, jako ministr financí ne. A děkuji za malé edukační okénko.
Nyní požádám pana poslance Fiedlera a připraví se pan poslanec Kučera s faktickou poznámkou. Máte slovo.
Děkuji za slovo. Vy jste tady uvedl čísla, já si je nepamatuji. Nadpis Babiš kontroluje výrobu i výkup. Mezi největší dodavatele biopaliv v Česku patří společnosti ze skupiny Agrofert ministra financí Andreje Babiše. To by bylo asi taky spravedlivé říct.
Nicméně jedné věci bych se dotkl. On tady hovořil o kolosálním konfliktu zájmů. Tady se jedná o kolosální propojení velkého byznysu s vládou. A víte, jak se říká, pane předsedo Faltýnku prostřednictvím pana předsedajícího, velkému propojení velkého byznysu s vládou? Tomu se říká korporativismus.
Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek, připraví se pan poslanec Volný.
A já se k tomu hrdě hlásil už ve své zpravodajské zprávě. Zrovna tak se hrdě hlásím k tomu, že na základě evropské směrnice jsem patřil k těm, kteří hlasovali pro povinné míchání. Nic z toho nezpochybňuji. To, co pokládám za nemravné a proti čemu tady zásadním způsobem protestuji, je duplicita a sčítání těchto dvou podpor, protože jsme si vždycky dávali mimořádný pozor, aby sčítány nebyly. Předložil Babiš do vlády a Jurečka to předkládá nám. Já tedy určitě ne. A já předpokládám, že na Ministerstvu zemědělství zemědělství rozumí. A ta připomínka rozumí jasně - škodí to krajině. A já nemám důvod Ministerstvu zemědělství nevěřit. Pan ministr Jurečka tu připomínku nikdy nedementoval, nikdy ji nestáhl. On jenom prostě v určité fázi řekl: Už to pro mne není tak zásadní. Škodí to krajině, ale ta pracovní místa jsou důležitější. Nicméně že to škodí krajině, je stanovisko Ministerstva zemědělství k materiálu, který projednáváme. Já se musím odvolat k nějaké autoritě a tou je Ministerstvo zemědělství.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Volný a po něm pan předseda Faltýnek.
Ale že se k tomuto tématu dostali, to je možná pravda.
Eviduji další faktickou poznámku - pan poslanec Faltýnek, po něm pan poslanec Kalousek a poté s přednostním právem pan ministr Jurečka. Máte slovo.
Děkuji za slovo. Je škoda, že se neposloucháme. Já jsem pouze reagoval na konkrétní citaci, kterou měl ve své zpravodajské zprávě kolega Miroslav Kalousek, který řekl, že Agrofert je dominantním pěstitelem řepky.
Já vám děkuji, pane předsedo. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek, po něm pan poslanec Fiedler.
nemám důvod pochybovat o číslech, která řekl pan předseda Faltýnek. Ale konečně jsme pochopili, jak to tedy myslíme. To jste si prolobbovali minulý rok.
Pan ministr rád říká "sice byl loni schodek státního rozpočtu 80 miliard, ale já snižuji zadlužení". Snížit rezervy je samozřejmě možné, jako první to udělal ministr financí Miroslav Kalousek, ten krok vlastně okopíroval ministr financí Andrej Babiš, proč ne, je to odpovědnost ministra financí, jak velké rezervy dá. Já jsem čekal, že aspoň pan zpravodaj mi odpoví. Nedozvěděl jsem se, proč to přehodili z ústavního zákona do běžného. Nic z toho. No, protože se opakovaně ptáme a nikdo nám neodpovídá. Jenom to potvrzuje náš názor, že v tom zákoně je jenom nadpis. Podle mne to tak není, ale nemám to jak dokázat. Platí to u jiných zákonů, že ministr posílá do připomínkového řízení něco, o čem neví? No proč ne?
To byl pan poslanec Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Já prostě trvám na tom, aby tady ten předkladatel byl, a navrhuji přerušení do doby návratu předkladatele a prosím, aby si z nás pan ministr financí nedělal legraci.
Navrhuje někdo přikázat jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Kdo je proti? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům. Má někdo návrh na přikázání jinému výboru?
Děkuji za slovo. Prostřednictvím pana předsedajícího bych chtěl opravdu upřímně poděkovat panu předsedovi Faltýnkovi za odpověď. To prostě bohužel, kolegové, nevyvrátíte. Proto i my budeme navrhovat zamítnutí tohoto zákona.
Ony jsou dvě. Jedno je přimíchávání a o tom tento zákon a ta debata v podstatě není. Čili přimíchávání zůstává, ať ten zákon bude přijat, nebude přijat. V podstatě se ho to netýká. Čili zkuste mi vysvětlit, proč Německo, případně Španělsko, které jistě z hlediska - alespoň já předpokládám, nejsem zemědělec, ale předpokládám, že ve Španělsku zemědělství bude dominantním nebo jedním z dominantnějších odvětví - proč nejdou touto cestou? Poctivé je říct, že v Evropě je tato cesta na ústupu.
Také s faktickou poznámkou, pane poslanče? Máte slovo.
Bohužel to, co říkal kolega Urban, opět není pravda. O efektivitě německého zemědělství nelze pochybovat, zejména ta západní část má vysokou intenzitu, dnes i ta východní část, čili to je pro nás jednoznačně soupeř. O plochách řepky a plánovaném rozvoji jsem hovořil. U Španělska bych trošku pochyboval o intenzitě zemědělské výroby.
Po něm se připraví pan poslanec Fiedler. Máte slovo.
Mně se líbila připomínka poslance Volného, který říkal, že pan ministr Babiš mluvit nebude, jelikož je ve střetu zájmů. Tak za něj hovoří pan předseda Faltýnek, člen představenstva Agrofertu. Česko je rekordmanem Evropské unie v pěstování řepky.
Já vám děkuji.
Takže by se asi musela snížit ta cena a pravděpodobně by se snížily zisky pro toho dodavatele těch biopaliv.
S přednostním právem se hlásí pan ministr Marian Jurečka.
Tak prostě to bude v každém litru.
Takže budeme hlasovat o zákonu jako celku.
Pan navrhovatel? Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, že návrh byl přijat a my jsme s tímto návrhem zákona vyslovili souhlas.
Tato úprava umožní investovat i konzervativněji ve fondech, které podle statutu a zákona nejsou konzervativně zaměřeny.
Pane ministře, já se omlouvám, já teď vidím minimálně čtyři diskusní skupiny, které ruší.
Účelem této změny je především ochrana prostředků účastníků před významnějším kolísáním hodnoty majetku v důchodových fondech v období před ukončením systému důchodového spoření a vyplacením prostředků účastníků.
V daném případě byl návrh zákona přikázán pouze rozpočtovému výboru jako jedinému výboru, a je tedy jasné, že tento výbor je výborem garančním a o určení garančního výboru tedy hlasovat nemusíme.
Děkuji za slovo. V průběhu projednávání tohoto tisku byl změněn zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a garančním výborem se stal rozpočtový výbor. Rozpočtový výbor vládní návrh zákona projednal dne 28. ledna 2015 na své 18. schůzi. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Přiznám se, že jsem byl zklamán, když ani neprošel návrh na přikázání tohoto tisku vedle rozpočtového výboru do výboru pro sociální politiku, jak bylo vždycky tradicí, protože důchodové zákony vedle rozpočtového výboru vždy projednával i výbor pro sociální politiku.
Ještě někdo další? Pan poslanec Pavel Kováčik. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Návrh se rovněž poměrně podrobně a široce zabývá zdravotními pojišťovnami.
To se nedá nic dělat, protože rozhodující příspěvek k strukturálnímu deficitu je deficit na důchodovém účtu.
Prosím, pane poslanče, máte slovo. Protože výbor pro obranu je garantem rozpočtu Ministerstva obrany, výbor pro bezpečnost Ministerstva vnitra, jestli máte na mysli tedy tyto dva pojišťovací systémy, tak potom těmto dvěma výborům. Samozřejmě můžete odkázat na ten návrh, až budeme projednávat ten bod. Kdo je proti? Děkuji vám. Výbor pro zdravotnictví, a to v hlasování 139, které jsem zahájil. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 139, z přítomných 153 pro 64, proti 57, návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 141, z přítomných 156 pro 62, proti 57, návrh nebyl přijat. Kdo je proti přikázání výboru pro bezpečnost? Děkuji vám. Poslední hlasování, hlasování 143, které jsem zahájil. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 143, z přítomných 156 pro 67, proti 50, návrh také nebyl přijat. Lhůta se nestanoví, protože jde o ústavní zákon. Má někdo jiný návrh jako garanční výbor? Není tomu tak. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 144, z přítomných 156 pro 151 poslanec, proti nikdo. Bylo schváleno. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Pan poslanec Stanjura. Jiný návrh nevidím. Kdo je proti? Kdo je proti? Děkuji vám. Otevírám bod číslo 17 po sloučené rozpravě. Navrhuje někdo přikázat jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Kdo je proti? Děkuji vám.
Měl pravdu. Nastudoval si ta čísla. A v rámci trialogu nebylo zatím dosaženo dohody. Za to děkuji kolegovi Stanjurovi. Dnes u nás, ale i v Evropě nikdo nic takového nevyrábí. Takže když se vrátíme na zem, stojíme před problémem, jak splnit náš závazek dosáhnout do roku 2020 desetiprocentního podílu biopaliv. To je také varianta. Já jsem chtěl citovat, a tady je vidět, že jsme nezkoordinovali svůj postup s panem ministrem Jurečkou, protože já jsem si také ofotil stenozáznam vystoupení pana ministra Kalouska a chtěl jsem ho zde citovat s tím, že ta citace samozřejmě nebude dlouhá. Vidíme, že nám na to pár minut asi stačit nebude. Možná to stihneme do 19 hodin a já o tom tedy silně pochybuji. Včera večer jsem si ji stále opakoval a snažil jsem se ji naučit nazpaměť. - Bouřlivý potlesk z řad poslanců KDU-ČSL. Mám ještě pokračovat, přátelé? Nestačí nám to v této diskusi? Ne? Já slibuji ale, že již budu velmi stručný. Bez jedné či druhé cesty si myslím, že nemáme šanci náš závazek splnit. Takže před námi stojí rozhodnutí, zda chceme podpořit tuzemské zemědělce, nebo jejich kolegy v zahraničí. Ta otázka je poměrně jednoduchá, protože my můžeme dovézt v podstatě celou potřebu České republiky ze zahraničí. Není problém tento objem dovézt. Ale pokud má někdo jiné konkrétní řešení, tak ať ho prosím navrhne.
Ta první veřejná podpora skupině Agrofert, nejenom jí, ale skupině Agrofert dominantně, spočívá v prodloužení té daňové úlevy. Pan ministr Jurečka měl nepochybně pravdu, do této chvíle jsou biopaliva osvobozena od spotřební daně. Nicméně samozřejmě takhle malé zatížení spotřební daní z toho produktu dál dělá velmi atraktivní, cenově konkurenceschopný produkt na trhu. A tím, že je zatížen touto minimální spotřební daní, navíc padne pod monitoring celní správy, takže ono je to v podstatě pro povinnou spotřebu a její produkci těchto biopaliv, ono je to v podstatě výhodné. Celkový objem této daňové úlevy odhadlo Ministerstvo financí na léta 2015 až 2020 na celkem 9 miliard korun na úkor příjmů veřejných rozpočtů. Vznikla celkem žertovná diskuse, vůči komu je tato veřejná podpora adresována. Jestli z toho mají výhodu ti zákazníci, nebo ti výrobci, nebo ti distributoři. Podle technologických možností někdo má ten daňový sklad u výrobce, například Unipetrol ho má u rafinérií, Agrofert má své daňové sklady u Preolu Lovosice, u Agrofertu Domažlice a jinde. Daňová úleva je za účelem podpory odbytu. O tom snad nikdo nepochybuje. Podpora odbytu je současně podporou produkce. O tom samozřejmě také nikdo nepochybuje. To je jednoduchá rovnice, o které nepochybují ani děti z mateřské školy. Spočívalo v tom, že každý, kdo si koupí nové auto, dostane od státu příspěvek na nákup toho nového auta. Já si kladu za čest, že jsem tenkrát zabránil vstupu této příšernosti na území České republiky. Ale i největší podporovatelé tohoto nástroje si netroufali tvrdit, že ho prosazují proto, aby ti nešťastní chudí zákazníci měli ta levnější autíčka. To si fakt nikdo netroufl říkat. Všichni férově přiznávali, že to je ve prospěch výrobce, ve prospěch producenta, ve prospěch automobilového průmyslu. Ten opravdu není těch 70 milionů. Ono by 70 milionů možná stačilo za normální situace, ale ono to opravdu není těch 70 milionů. Já nevidím do vnitřních čísel skupiny Agrofert a vidět ani nechci, ale že z 9 miliard veřejné podpory je 5 miliard věnováno na podporu produkce skupiny Agrofert, o tom prostě nemůže být pochyb. Kdo z toho bude nejvíc profitovat, jsme si řekli před chvílí, když jsme si řekli, kdo je dominantním producentem na trhu biopaliv. Ministerstvo zemědělství uplatnilo v připomínkovém řízení zásadní připomínku do té míry relevantní a kompetentní, že já ji radši přečtu, protože tak dobře, jako to udělal pan ministr Jurečka, já bych to formulovat neuměl.
Milé kolegyně, milí kolegové, já bych chtěl jenom reagovat nejdříve na slova pana předsedy Faltýnka, že u nás neexistuje žádná firma, která by vyráběla biopaliva druhé generace, ani v Evropě. U nás je firma, která vyrábí. Je to firma, kterou jste jmenoval. A v Evropě existuje mimo jiné v Holandsku, v Anglii, v Irsku, v Německu a v jiných zemích. Můžu vám potom předat tabulku.